Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 301, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti?
Takže když to skončí, jsem na to zvědav, když se to neprodlouží, co tady bude, ale to není problém. Pan premiér reagoval tak, jak všichni víme, protože je to nejprolhanější premiér v historii této země. Nejprolhanější. Každý ten majitel těch médií něco chce. Jeden má hazard, druhý má tohle, no, tak jak to bylo kdysi dávno, když jsem se rozhodl jít do politiky a bojovat proti tomu. Pan premiér mi odpověděl na Twitteru: Andrej Babiš mě vyzval, ať na Evropské radě zablokuji dohodu o migraci. Ponechme stranou, že obsah dohody z Rady ministrů vnitra odpovídá pozici, kterou schválila jeho vláda. - A to je ta stokrát opakovaná lež a oni to všichni opisují. Takže já myslím, že jsem to tu ukazoval už několikrát, několikrát jsem ukazoval, že to není pravda. To stále vám tady prezentují všichni, ano? Kdyby totiž tušil, jak EU funguje, tak by věděl, že žádné blokování pozice Rady ministrů není možné. Ten udělal stejné skandální rozhodnutí jak Rakušan. A co je nejhorší? Vy se chlubíte tím, že celé vaše předsednictví jste připravovali tuhle skandální dohodu! Podívejte se, co se děje ve Francii. Takže vy to můžete zvrátit, pane premiére, ale vy to nechcete, vy to nechcete zvrátit. Diskusi zablokovali Morawiecki s Orbánem. Protože poslouchá Brusel. No tak můžeme samozřejmě se k tomu znovu vrátit. Navrhnu konkrétní plán bezpečných hranic. Ne nucenému přesídlování, ne sankcím, ano bezpečnosti, suverenitě a lépe chráněným hranicím. - Takže polský premiér je stejný blb jak Babiš? Protože Bakalovi pisálkové, kteří usínají a vstávají ráno, aby něco napsali, nějakou lež, a tváří se, že rozumí Bruselu, něco píšou? A včera to zablokovali. Morawiecki s Orbánem. S plánem vytáhnout migrační kartu na včerejším jednání přišel polský premiér ještě před jeho začátkem. Mimochodem v Polsku Hnutí ANO taky chce na to referendum, taky jsme chtěli na to referendum. Spolu s Orbánem tak během večera narušili doposud klidný průběh. Ano, narušili. A to jsou lidé, kteří mají rozhodovat o té Evropě. A dnes to tedy pokračuje. Zdroj obeznámený s průběhem jednání Deníku Tak hádejte proč? Co jsme dostali my za Ukrajince? Tak jsem zvědav, kdy tedy něco... Já jsem ho vyzval, na Radě pro EU aby žádal 40 miliard pro Českou republiku! Ano, Rada je jednomyslná. A to je ta strašná výhoda. Čtyři noci a pět dní jsem jedl ty bagety a blokoval jsem tu Radu! To je ta jednomyslnost, kterou TOP 09 a Piráti chtějí zrušit. Takže pan premiér nebojuje za české zájmy! On nebojuje za peníze pro nás! My jsme solidárně, dobrovolně přijali tady stovky tisíc uprchlíků. A jeden z bodů, který já budu za chvíli navrhovat, je výroční zpráva NCOZ. Ruskojazyčné mafie se vrátily. Ilegální pašeráci jsou tady. Kriminalita stoupá v České republice.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 70. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Krutáková Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem 110, což je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Případně bychom pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Mám zde přednostní právo pana předsedy Jakoba.
Takže dobré ráno, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané. A jak jsem minule tady vystoupil a byl jsem na výboru pro EU, jsem vyzval pana premiéra, aby konečně začal hájit zájmy České republiky a občanů České republiky. A také jsem mu to napsal do Twitteru. Morawiecki s Orbánem bojují za zájmy svých občanů. Jaká je v tom logika, že když to Chovanec schválil stejně jako Rakušan, že my jsme to zvrátili? Já jsem to zvrátil. My jsme nedovolili, když já jsem byl premiér, aby Evropská komise předložila tu legislativu. Tu podvodnou legislativu. Tu pozvánku ilegálních pašeráků a migrantů do Evropy. Takže za Ukrajince nedostaneme nic, podporujeme, a to je obrovské nebezpečí, to je obrovské nebezpečí pro nás všechny. A já nevím, jestli pan premiér nečte titulky. Mezi ilegálními migranty přibývá dětí, na nebezpečnou cestu do Evropy se vydávají samy. Například titulek. Nová dohoda EU o migraci zvýší utrpení na hranicích. Nezletilí migranti platí za přechod hranice mezi Itálií a Francií sexem, tvrdí organizace. Ale kdo vlastně tady vytváří tu atmosféru? Já jsem se ptal, ještě jsem vlastně zapomněl minule, jak jsem tady vystupoval, proč Fiala má nízkou porodnost? A on mi říká, náš poslanec, že každý rok tam měl 100 porodů. A kdo za to může? No samozřejmě vybraná média, ta aktivistická média. Minulý týden jsme řešili tu ponorku. Oni to řešili. A to, že se utopilo 200 lidí, ilegálních migrantů, to nebyly titulky? Ale takhle to tu funguje. Takže pan premiér je úplně mimo, vůbec nechápe, co se děje. A to, že teď jdou všichni do Německa? Možná jim Jurečka otevře ten úřad práce, jak teď bude otvírat v sobotu. Pro české občany není otevřeno. Vždyť on mě nechal ještě 16. prosince 2021 bojovat proti emisním povolenkám! Celé francouzské předsednictví v roce 2022, první pololetí, odflákl, neměl ani na Macrona čas. On nechápe, že je to boj! Ano, tam za zavřenými dveřmi se dělá taky byznys! Je to organizované, neziskovky, zločinecké neziskovky, některé, jak říkal Morawiecki, to je to řešení. Takže já navrhuji ten bod vlastně stejný jako minule, aby nám pan premiér tady podal zprávu z Evropské rady, pokud nezmění dnes stanovisko a nepřidá se na stranu Morawieckého a Orbána.
Omlouvám se, pane předsedo, můžete mi jenom upřesnit, jak zní ten bod prosím?
To je jedna věc. No to nevadí. Pamatujete, jak tady na nás křičel Kalousek a Stanjura, že Sněmovna je suverén? Nemohli jsme se jít ani vyčůrat, museli jsme tady všichni sedět, celá vláda. Teď mají služby. Dokonce Stanjura říkal, že on se nebude zpovídat té Malé. No, co je ta Malá? Ale dobře víte, že ta média jsou jejich a ta média lžou. Teď jedou tu lež o tom, že ta pozice České republiky, že byla naše. Opakovaně jsem ukazoval tu pozici, není to pravda, četl jsem to, ale oni budou stále lhát a opisovat! A vy dobře víte, že já jsem žádné spolustraníky nikde nebral ani za poradce, víceméně být členem ANO bylo blacklisted. Titulek: Vláda naplánovala nová místa na úřadech za desítky milionů. Jde to z EU, hájí se. No to je neuvěřitelné. Chápete ten titulek - jde to z EU? Co to je? Všechny peníze z EU jdou do rozpočtu samozřejmě. Takže oni říkají, no to vlastně ani není, to jsou takové peníze nějaké. To všichni vědí a nikdo to neřeší. V této souvislosti nabyla v roce 2022 na významu kriminalita spojená s agenturním zaměstnáváním. V roce 2022 v návaznosti na přesun majetných osob z postsovětského prostoru do České republiky byly v Jihomoravském kraji zaznamenány dosud izolované případy, kdy byly kriminálními skupinami od těchto osob nárokovány finanční prostředky za ochranu. Takže já si myslím, že z toho jde strašný strach. A potom samozřejmě máme tady nelegální migraci. Celosvětového uvolnění protiepidemických opatření v roce 2022 využily kriminální organizované skupiny specializující se na páchání trestné činnosti v oblasti migrace a zvýšily svoji aktivitu. Při komunikaci mezi migranty a kriminálními organizacemi zajišťujícími jejich transport - a to mluvíme, pane premiére a vážení spoluobčané, o České republice. Mluvíme o České republice, kde vláda se tváří, že migranti nejsou žádné riziko, nelegální migranti nepáchají trestné činy, nenavyšují kriminalitu... Takže šifrované mobilní komunikační aplikace - WhatsApp, Telegram. Migranti byli též instruováni k popírání využití služeb kriminálních struktur. No je to normální mafie! Je to organizovaný zločin! Minulý rok bylo 846 000, možná bude milion. Tak já jsem na to zvědav, jak tomu pan premiér s Rakušanem zabrání, aby se nás to netýkalo. No nezabrání! Protože už jsou tady! A v roce 2022 byly využívány padělané identifikační karty Rumunska, které jsou používány s cílem obcházet povolovací procesy při získání povolení k pobytu za účelem zaměstnání u osob, které nedisponují občanstvím některého ze států EU. Ten se staral, aby nás tady nic neohrožovalo. Protože to nás ohrožuje. Takže to nejsou dobré zprávy. Na činnosti těchto kriminálních struktur se podíleli také státní příslušníci České republiky. Tito pachatelé v postavení řadových členů kriminální organizace obstarávali vozidla pro převoz migrantů a zajišťovali řidiče pro jednotlivé převozy, případně byli dokonce sami využíváni jako řidiči jednotlivých převozů. Dalšími členy těchto kriminálních uskupení byli v podobném postavení také různí cizinci disponující pobytovým oprávněním na území ČR. Vyšší řídící články těchto organizací představovali většinou cizinci dlouhodobě působící ve více státech mimo území České republiky, čímž zůstal potvrzen dlouhodobý trend působení nadnárodních kriminálních organizací v této oblasti kriminality. Ilegální migrace - to je kriminalita, to jsou pašeráci! Takže to je ta migrace. To je Česká republika. My jsme nedovolili legislativu! A ještě Rakušan se s tím chlubí, že to připravoval v rámci předsednictví?
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?
Stává se mi to jednou za deset let.
Kdo je proti? Jenom připomínám, že hlasujeme o návrhu pana předsedy Jakoba, který navrhl zařadit sněmovní tisk 444 jako bod třetí. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Babiše, který navrhuje zařadit nový bod, který zní Informace premiéra Fialy z Evropské rady a vysvětlení jeho pozice ohledně migračního paktu. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 133, přihlášeno 143 poslanců a poslankyň, pro 141, proti žádný. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? A nyní bychom tedy přikročili k dalšímu návrhu pana předsedy Babiše. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kontrola hlasování... Paní poslankyně Nováková k hlasování.
Děkuji za slovo.
Děkuji, tedy pro stenozáznam.
Já jsem hlasoval pro, na záznamu mám zdržel se.
Mluvíme o tom posledním hlasování? Ano, je zde tedy námitka a zpochybnění hlasování. Budeme hlasovat o námitce. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Omlouvá se Jakub Michálek do 10.30 z osobních důvodů, Jiří Slavík do 11 hodin z osobních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, páni ministři. Já jsem studoval germanistiku a vím, že pan Babiš umí výborně jazyky.
I za ty lidi, kteří se utopí. To budou tisíce, kteří se utopí v tom Středozemním moři. Protože pokud to neuděláte jako Austrálie, a vždycky jsem to říkal, nevrátíte ty lodě, nebudete bojovat proti pašerákům a nenaložíte a neodvezete je zpět a nepostaráte se tam, tak to bude stoupat. Tady jsou k tomu titulky. Tady je ta rámcová pozice Hamáčka! Ještě jednou, vážení aktivističtí novináři, přestaňte už opisovat a lhát! My jsme to nikdy nedovolili! Strašení a demagogie? Ale to jsou fakta, pane premiére. To jsou fakta. Podívejte se, co se děje v Německu. Tady máte znovu ten důkaz, vážení novináři, Bakalovi pisálkové: 24. září 2020, 8.24 ráno, Babiš, titulek: Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet. Jaká návratová politika, jaká registrace? Co říkám? Podstata nového návrhu migrační politiky je nesmyslná. Tak už neříkejte, že my jsme něco odsouhlasili. Neodsouhlasili! Vy jste zradili! Vy jste neni svrchovaná vláda! Vy jste neni svrchovaný premiér. Vy vůbec nevnímáte, co se tady děje. Jako kdyby nežil tady v České republice. To je neuvěřitelné. Můžete si tady přečíst titulek: Migranty pašují Češi jako řidiči. Tučné odměny za riziko spojené s pašováním lidí lákají stále častěji Čechy. Dosud byly zločinecké gangy organizované především cizinci. Proč jsou tam tresty jenom 16 měsíců?